Zdravím tímto pana premiéra a kmotra Sobotku do Olomouce. Já jen v krátkosti řeknu, že jsem se toho kulatého stolu zúčastnil, pan ministr tam tedy přítomen nebyl, a dovolím si říci, že mám v tom případě lepší přehled o tom, jak takový stůl probíhal a v jakém stavu jsou tyto věci.
Slovo uděluji panu poslanci Petru Bendlovi. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem vyslovil nesouhlas s písemnou interpelací na ministra zemědělství v otázce poskytování právních služeb Lesům České republiky. Pokusím se zjednodušeně vysvětlit, o co kráčí. Ta smlouva byla vysoutěžena v minulosti, a tak jak se stává každému ministrovi, téměř každý ministr něco podědí a něco udělá nového. Pak nastala situace, která nastala v září roku 2013, tak jak mi píše pan ministr zemědělství, že tato rámcová smlouva pro poskytování právních služeb Lesům České republiky skončila. Nicméně nadále probíhaly fakturace a ještě i v roce 2014, a to bez existence rámcové právní smlouvy, bylo proplaceno více jak 50 milionů korun. Proto bych se chtěl pana ministra zeptat na dvě otázky.
Dobré dopoledne, milé kolegyně, vážení kolegové.
Kdo dál do rozpravy? Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Na jednu mi bylo odpovězeno částečně a na druhou vůbec. Připomenu tu druhou. Předpokládám, že pan ministr asi uvede, že v tuto chvíli nezná odpověď na tuto otázku. Budu ji znovu specifikovat.
Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře, zahajuji dnešní odpolední jednání. Zahájíme ústní interpelace na předsedu vlády. Prvním interpelujícím je pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Následně Ministerstvo zdravotnictví po vyjádření Ministerstva financí vydá rozhodnutí o případném sloučení. Stát nad tímto procesem nemá téměř žádnou kontrolu, protože ve správních radách pojišťoven má pouze pět zástupců. Rozhodnutí o případném sloučení je tedy plně v rukou deseti členů správní rady volených tzv. významnými zástupci zaměstnavatelů. Od roku 2009 došlo ke čtyřem sloučením zdravotních pojišťoven a k přesunům stovek tisíc pojištěnců, samozřejmě k přesunu miliardových aktiv slučovaných pojišťoven. Pojištěnci se k tomu nemohli nijak vyjádřit. Není únosné, aby takové významné zásahy v systému zdravotních pojišťoven byly bez jakékoliv kontroly a vlivu vlády. Ve sněmovním tisku je obsažen i můj pozměňovací návrh, aby o případném slučování zdravotních pojišťoven rozhodovala vláda České republiky. Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, sněmovní tisk 684, se stejným obsahem s přesunem kompetencí k rozhodování o sloučení zdravotních pojišťoven na vládu. Pro tento návrh hlasovalo 10. června 2009 i 60 poslanců sociální demokracie včetně vás a návrh zákona byl schválen.
Tak jak jsem konstatoval, předseda vlády odpoví písemně do 30 dnů. Nyní tedy žádám pana poslance Jiřího Zlatušku, který je dalším přihlášeným.
Zákony předepisují maturitu pro řadu činností a dopady filtrování přístupu k ní mají společenské i osobní důsledky překračující resort školství v úzkém smyslu. Státní maturita měla podle mnohých souviset s kvalitou a standardy. Bylo tomu tak v minulosti, letos se to opakuje. Budou se možná muset obrátit na soud, aby se dozvěděli, proč stát trvá na svém řešení úlohy číslo 22 testu z matematiky. Řada takových chyb někoho poškodí. Dalším zbytečně zvýší náklady na školy kvůli zbytečným duplicitám studia. To vše negativně poznamenává vztah mladých občanů k našemu demokratickému státu. Vyjadřuji naději, že křivdu na těchto maturantech budete považovat za problém, jehož neřešení by se nemělo schovávat jen v budovách na Karmelitské.
Dalším interpelujícím je pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný premiére, zdravím vás do Olomouckého kraje. Vypadá to, že nevíte, co se děje ve vaší koalici, a slibujete termíny, které nejsou reálné. Neřeším tady dobu minulou, řeším jediné - že vy, pan premiére, slibujete termíny, které se zásadně liší od termínů dostavby, které slibují vaši ministři. Pane premiére, mám na vás následující otázky a chtěl bych vás požádat, aby všechny byly z důvodu vaší nepřítomnosti na interpelacích odpovězeny písemně.
Nyní pokračujeme interpelací paní poslankyně Věry Kovářové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Tato agentura totiž oproti stanovisku, které v loňském roce zastávalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, nebude moci rozdělovat evropské peníze. Pochopitelně mě zajímá, kolik bude zřízení nové instituce stát a především kdo za tyto zmatky nese odpovědnost. Jak jsem ale zjistila, dal jste před jednáním Poslanecké sněmovny v Praze přednost návštěvě zoologické zahrady v Olomouci, a tak mi nezbývá než se obrnit trpělivostí a čekat na vaši písemnou odpověď.
Tento zákaz se týká i reklamy všech vakcín. Jedinou výjimku z tohoto zákazu je tzv. reklama vakcinačních akcí vůči laické veřejnosti, kterou schválilo Ministerstvo zdravotnictví. Zákon o regulaci reklamy neustanovuje výjimku reklamy propagace vakcinačních akcí, ale výjimku reklamy, a tedy umožnění propagace vakcín používaných při vakcinačních akcích. Je možné propagovat pouze vakcinační akce jako takové, tedy svým způsobem odborně vymezené a přesně určené státní populační očkovací projekty. Velmi často totiž vyvolává v laických spotřebitelích dojem určitého účinku, který dosud vůbec nebyl vědecky prokázán. V reklamě jsou účelově zaměňovány tzv. dílčí výsledky za vlastní protektivní účinek vakcíny, což je v medicíně něco úplně jiného. Vážený pane ministře, proč Ministerstvo zdravotnictví nezjedná nápravu a trpí současný protiprávní stav? Děkuji.
Ve schváleném plánu legislativních prací vlády pro letošní rok jsem totiž nenašel žádný návrh zákona o nezcizitelnosti státních lesů.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
To jsou věci, které i státní podnik ve vlastním zájmu občas potřebuje, když sceluje, řekněme, nějaké své větší lesní komplexy. My jdeme cestou, že komplexní zakázky - zmenšujeme jejich územní jednotky tak, aby měly šanci i malé a střední firmy se o tyto zakázky ucházet. Plus případně i nabídku úvěru, pokud po něm bude poptávka z PGRLF.
Děkuji panu ministru Marianu Jurečkovi a ptám se pana kolegy Velebného, jestli chce položit doplňující otázku. Interpelaci tedy končím.
Jedná se o rekonstrukci Negrelliho viaduktu. Tato stavba má schválený záměr projektu a v současné době probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektu stavby. Modernizace a dostavba železniční stanice Praha - Masarykovo nádraží. Stavba má zpracovaný záměr projektu a přípravnou dokumentaci. Modernizace železniční stanice Praha-Bubny, v současné době probíhá zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace.
Pan poslanec Bendl se chystá položit doplňující otázku. Pane ministře, máte slovo.
Požádám, abychom vás přizvali na jednání centrální komise.
Vážený nepřítomný pane ministře, v pondělí vláda již opakovaně odložila projednávání novely horního zákona, kde se podle dostupných informací chystáte nastavit nové parametry v systému poplatků za těžbu uhlí. Stejně jako ve věci prolomení či neprolomení těžebních limitů se, myslím, ukazuje, že tato koalice má značné problémy při hledání shody na některém strategickém tématu, tedy pokud zrovna nejde o podporu byznysu pana ministra financí. Zvláště obyvatele Ústeckého kraje tím necháváte v neustálé nejistotě. A související problém je prolomení limitu.
Požádám paní poslankyni Věru Kovářovou s její interpelací na pana ministra vnitra Milana Chovance ve věci registru řidičů.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, zaujal mě případ nerozvážného mladíka, který se ve sportovním voze s nízkým podvozkem pokusil zdolat Sněžku. Neuspěl, byl sankcionován policií a pravděpodobně vůči němu bude vyvozena i další odpovědnost ve správním řízení. Potud vše v pořádku. Co mě ale nepříjemně překvapilo, je následující citace z médií: Policista z Pece pod Sněžkou řidiči na místě uložil pokutu tisíc korun za porušení zákazu vjezdu. To však ještě nevěděl, že den před incidentem přišel mladík o řidičských průkaz. Protože se to stalo o víkendu, nebyla tato informace v systému a hlídka zasahující v Peci pod Sněžkou proto o odebraném řidičském oprávnění nevěděla. Řízení bez dokladu je přestupek. Proto ho bude řešit příslušný úřad ve správním řízení, uvedla mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová. Jak je možné, že policie nemá v dnešní době informaci o odebraném řidičském oprávnění k dispozici v podstatě okamžitě? Znamená to snad, že o víkendu policie nepracuje, nebo pracuje jen na půl plynu? Vážený pane ministře, prosím vás o vysvětlení.
Sám jsem zvědavý, jak pan ministr odpoví.
To je stav, kdy policie sama koná, kdy policie tedy odebírá oprávnění k řízení motorového vozidla tzv. na místě. Lhůty i celý tento systém je v gesci Ministerstva dopravy. Obecně lze říci, že systém se aktualizuje nepřetržitě a informace o omezení řidičského oprávnění je dostupná prakticky ihned po vložení do systému. Bohužel v tomto konkrétním případě právě taková situace nastala. Policie tedy nemohla mít informaci o tom, že řidič nevlastní oprávnění. Možná to dokonce v té době nevěděl ani sám řidič.
Myslím si přesně tak, jak to říkal pan poslanec Petr Bendl, že je to záležitost, která je potřeba, že to pomůže zvýšení zaměstnanosti. Ještě bych chtěl říct, že rovněž debatujeme o tom, že toto vodní dílo není jenom záležitost splavnění Labe, ale i udržení vody na našem území. Tam je situace mírně lepší, nicméně se potýkáme rovněž s ekology. Debata byla velmi vášnivá.
Děkuji vám, pane ministře.
Děkuji za vaši odpověď, pane ministře.
Budete na to reagovat pane ministře?
Děkuji za nabídku. I ta konference byla ve spolupráci s MŽP a určitě je naším zájmem dosáhnout územního vyrovnání a stavby co možná nejdřív.
Nepřítomnou ministryni práce a sociálních věcí, ale dneska mimořádně budu mluvit k prázdné židli a poprosím o písemnou odpověď. Věřím tomu, že naprostá většina občanů České republiky odsuzuje zneužívání sociálních dávek. Ta myšlenka byla a je poměrně jednoduchá. To je úplně proti té myšlence a proti tomu, co jsme tady schválili. Podle mě je to velmi jednoduché.
Děkuji za slovo. Dalším problémem je, že tato služba není řešena v úhradové vyhlášce, čili není možné odkázat se na úhradovou vyhlášku a záleží potom vyloženě na rozhodnutí soudu, jak rozhodne - buď ve prospěch poskytovatele, nebo ve prospěch zdravotní pojišťovny.
Prosím, pane zpravodaji.
Česká republika si vyhrazuje podle článku 1 odstavce 1 Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni ze dne 5. února 1992 právo neaplikovat ustanovení kapitol B a C uvedené úmluvy.
Do ní se hlásí pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Myslím si, že to není správné.
Další je přihlášen pan kolega Šarapatka. Prosím, pane poslanče, máte slovo v rozpravě.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji panu kolegovi Šarapatkovi.
Chtěl bych velmi silně zdůraznit, že tato záležitost se netýká Evropské unie, že Rada Evropy není organizací nebo institucí Evropské unie. A pokud jde o pasivní či aktivní volební právo občanů Evropské unie v jiných než domovských státech, tak se to týká pouze a jenom komunálních voleb a voleb do Evropského parlamentu. Takže pokud je tady někdo, kdo by se chtěl stát například starostou Londýna nebo Paříže, máme tu možnost. Nicméně v Národní radě Francouzské republiky rozhodně bez občanství neusednete. A takhle to platí všude.
Vidím pana poslance Zahradníka a potom pana poslance Okamuru.
Čili je třeba se zamyslet i nad určitými ustanoveními, která v sobě skrývá i ta kapitola A. Děkuji.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Je potřeba skutečně absolutně a definitivně odmítnout to, aby cizí státní občané ze třetích zemí mimo Evropskou unii měli u nás volební právo. Tyto trendy je potřeba okamžitě zastavit.
Byl jsem osloven paní primátorkou Krnáčovou, zda bych jí pomohl se založením parlamentní vyšetřovací komise. Ten důvod pro ni i pro mě byl celkem jasný. Jste hodný, děkuji.
Než otevřu rozpravu, přečtu omluvenky. Eviduji do ní prvního přihlášeného, kterým je pan poslanec Korte.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já pokládám zřízení takovéto vyšetřovací komise za naprostý nesmysl, a to prosím z několika důvodů...
Jestli máte něco důležitého na srdci, co potřebujete řešit, kolegyně a kolegové, jděte do předsálí. Děkuji vám.
Za prvé, zřízení vyšetřovací komise je legitimní, pokud Sněmovna nabude přesvědčení, že orgány státní moci selhaly. To prosím není tento případ. Já jsem přesvědčen, že pražský magistrát má dostatek kontrolních mechanismů, aby mohl tuto záležitost vyřešit. Jinak se taková vyšetřovací komise ani nedostane k příslušným materiálům, protože jí je prostě orgány činné v trestním řízení nevydají jakožto spis živý. A posléze za třetí a za poslední, last but not least, paní Krnáčová při nástupu do funkce primátorky prohlásila, že neotevře tunel Blanka, dokud se neseznámí s veškerou projektovou dokumentací, netušíc v prostotě ducha svého, že veškerá projektová dokumentace jsou asi tak tři náklaďáky. Takže já bych prosil paní primátorku Krnáčovou, aby si četla a nezatěžovala Poslaneckou sněmovnu.
Chci oznámit, že s náhradní kartou číslo 31 bude hlasovat paní poslankyně Kailová. Takže s faktickou poznámkou pan poslanec Čihák. Máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Toto veledílo, které doopravdy stálo spoustu miliard oproti původně stanovené částce, která se pohybovala kolem 21 miliard, tak to tenkrát avizoval primátor Bém v roce 2006, tak v současné době jsme na 43 miliardách korun a tunel Blanka stále nemáme v provozu. Náklady každým dnem naopak ještě stoupají a otevření tunelu stále nemá konkrétní termín.
Já vám děkuji i za dodržení času.
Děkuji za slovo. Pan kolega Korte - prostřednictvím pana předsedajícího - má jistě pravdu.
Nevidím faktickou poznámku pana poslance Gabala. Odmazal jste se?
Je potřeba říci ne, nepřipustíme ani do budoucna hlasovací právo pro cizince ze třetích zemí. Naše maminky, naši příbuzní, naši dědečkové, pradědečkové to tady budovali. Tam, kde je navařeno a ustláno, tam rádi přijdou vždycky určitě všichni, ale podívejte se, co se to sem valí. Jsou to všechno mladí muži v produktivním věku. Kde jsou ženy a matky? To znamená, bude to obrovský problém.
Ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak. Není tomu tak. Takže je jedno, pro které budeme hlasovat. Je všem zřejmé, o čem budeme hlasovat? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že s usnesením nebyl vysloven souhlas. Věřím, že předsedové klubů si to ověří. Kdo je proti? Děkuji vám. Námitka byla přijata. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas a Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci této úmluvy. Než zahájím bod 74, mám tady přihlášku s přednostním právem předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Pane předsedo, máte slovo.
Protože ve 14.30 podle jednacího řádu slovo dostat nemohu, tak využívám této příležitosti. Hezká zpráva. Není ani variabilní, není ani výborový, ale řádně plánovaný. Na této schůzi, která začala 27. nebo 28. dubna, nebyl ani jednou pan premiér přítomen na ústních interpelacích členů Parlamentu a nebude přítomen ani dneska. My je všechny stahujeme.
Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já tedy nevím, z jakých statistik vychází pan kolega Stanjura, ale když se podíváme na čtvrtky, kdy byly interpelace, tak většinou zde pan premiér byl a odpovídal.
Pan předseda Sklenák neví, z čeho vycházím já, ale on také, on si myslí, že je to lepší. Já jsem říkal, že na této schůzi tu nebyl ani jednou. Tak kde je pan premiér? Co má tak důležitého v Olomouci dneska, že nemůže odpovídat na interpelace, na které jsme se připravili? No protože nejste na interpelacích. Tak si stranické akce dělejte někdy jindy, než když je týden Poslanecké sněmovny.
My tady máme ustavenou komisi, která se ještě nerozběhla. Pro mě je velkou otázkou, kdo z vás si půjde sednout do té komise, která se může dostat do stisku rozhodování mezi stranami v arbitráži -